Já neberu vládě její právo a vůbec to nechci nějak napadat. Možná že je to dobře, možná že je to špatně, že změnila politiku směrem k Číně, možná k Rusku. Ale navázal bych na kolegu Kučeru, který se zeptal na konkrétní otázku, a já bych chtěl slyšet konkrétní odpověď.
A to neříkám jako v legraci, to se fakt bojím, protože - jestli bych mohl dostat zdroj informací, jak jste se dozvěděli, že to je agenturní záležitost ta obchodní firma, kdybyste nám prozradili ten zdroj informací. Když pan premiér to nemá, samozřejmě to musí být velmi důvěryhodný zdroj, tak kdyby mi pan kolega řekl, z čeho čerpá ty informace, jak jsou ty rejdy rozvědky čínské v České republice.
Tak, děkuji panu poslanci Ženíškovi za jeho faktickou poznámku.
Ale já myslím, že opravdu bychom se měli vrátit k tomu, na co tato interpelace byla. Ta nebyla o vztazích s Čínou. Já je nezpochybňuji, rozumím tomu, že se snažíme dělat nějaké obchody. Ale tady se bavíme o tom, jestli v rámci obchodních vztahů s Čínou nedochází k situaci, kdy sem pronikají subjekty, které jsou řízeny rozvědkou cizího státu. Dobře víme, že prezident republiky už opakovaně osvědčil jistou necitlivost vůči bezpečnostním rizikům. Polovina jeho Kanceláře nemá bezpečnostní prověrku a zřejmě se bude muset pakovat, protože prezident republiky zjevně některé věci podceňuje a Národní bezpečnostní úřad jeho kancléři nevydá prověrku. A teď se bavíme o tom, jestli se v nejbližším okolí prezidenta nepohybují agenti, potenciální agenti ještě nějaké cizí moci. A pan premiér mě tady ujistil, že vyzývá své ministry, já vím, že mu nic jiného nezbývá, protože prezidenta republiky úkolovat nemůže na rozdíl od svých ministrů, ale současně říká, že pokud by takové riziko bylo v okolí prezidenta republiky, je to stejné bezpečnostní riziko, stejné infrastrukturně bezpečnostní riziko, jako je nákup případných infrastruktur bezpečnostních věcí. K tomu směřovala naše otázka, nebo otázka pana kolegy Korteho. Nebojíte se bezpečnostního rizika v okolí prezidenta republiky?
Tady je nějaká konkrétní osoba, která o tom musela rozhodnout. Byl to policejní prezident? Možná že vy, co jste viděli to video, jste to slyšeli taky. Jinými slovy, o tom, kdo z nás není bezpečnostním rizikem, a může tedy vstoupit na Hradčanské náměstí, v tu chvíli rozhodoval člověk, který podle Nejvyššího bezpečnostního úřadu tím bezpečnostním rizikem je on sám. Že to bezpečnostní riziko má právo říct Policii České republiky, kdo je a kdo není bezpečnostním rizikem. Takže kdo to rozhodl, že tím dopravně inženýrským opatřením omezíme ústavní právo občanů České republiky? Nemluvil jste pravdu, existuje o tom bohatá fotografická dokumentace. Já jsem dokonce byl tenkrát mezi těmi, kteří pana prezidenta Obamu vítali na prvním hradním nádvoří za Matyášovou branou. Ano, na první hradní nádvoří už nikdo nesměl, ale Hradčanské náměstí bylo plné. A kromě těch uniformovaných policistů, kteří se chovali velmi slušně a profesionálně, já jsem viděl, jak je jim to trapné a jak je jim to nepříjemné, jak to dělají neradi, tak jim tam velel nějaký panák v civilu, o kterém jsem přesvědčen, že byl důstojníkem ochranné služby prezidenta republiky. Možná že byste byl schopen to zjistit. Ale to nepatří mezi ty otázky, na které má veřejnost právo a které kladu. Všichni víme, kdo jsme kdy vítali nějaké státní návštěvy, že neexistuje žádné věrohodné bezpečnostní riziko, kterým lze ohrozit hosta z Hradčanského náměstí, když je v prostorách Kanceláře prezidenta republiky. Prostě neexistuje. Proto to Hradčanské náměstí také nikdy nebylo zavřeno, ať už tady byl Svatý Otec, ať už tady byl prezident Obama, ať už tady byl v 80. letech soudruh Leonid Brežněv. A poslední otázka je: Proč jste, pane ministře, uváděl veřejnost v omyl minulý čtvrtek, když jste říkal, že svolavatelé přesunuli to místo konání? Přesunout místo konání neznamená, že napíšu policajtovi mail, že když nás tam tedy nepustí, takže půjdeme do parku. Přesunout místo konání je proces, který definuje zákon o shromažďování. A já si nedělám iluze o tom, jak to dopadne. To prostě neumožníte, protože nechcete, aby to tu zaznělo. Ale ono se nesmí stát nic. My ty otázky budeme klást dál a budeme používat všechny politické i právní prostředky ne k tomu, abychom někoho grilovali, z toho nic není, ale k tomu, aby se to nikdy neopakovalo. A v takové zemi já žít nechci a budu se tomu bránit.
Já děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Jenom si dovolím upozornit kolegy, kteří se hlásí s faktickými poznámkami, že nejsme v rozpravě.
Hezké dopoledne, dámy a pánové.
Dámy a pánové, mám do značné míry pochopení pro toto hlasování. Poslanci vládní koalice si úplně stejně jako my uvědomují, k jakým nepravostem tady docházelo, a prostě nepřejí si, aby se o tom mluvilo. Je to do určité míry signifikantní. Tak jako nikdo z nás nepochybuje o tom, že ve dnech 28. až 30. března tady neplatila rovnost před zákonem ze strany Policie České republiky, stejně tak i vy jste odmítli dát rovnost před zákonem všem poslancům Poslanecké sněmovny České republiky. Nepochybně každý z nás měl právo se k tomu vyjádřit. Vy jste rozhodli, že směli mluvit pouze ti s přednostním právem. A jako jeden z těch, kteří to přednostní právo mám, se všem ostatním kolegům omlouvám, protože já jsem chtěl, abyste mohli promluvit.
Nyní zastupující předsedkyně klubu ODS paní Černochová.
To nikdo neměl v úmyslu. Ta schůze by skončila v jednu hodinu, akorát by se nás řečníků vystřídalo víc. Ale já bych se chtěla možná zastat, nebo upravit vyjádření pana předsedy Kalouska.
Prosím, pane předsedo.
A těm, kteří mají krátkou paměť, bych řekl, že před 26 lety byly okupovány české země a bylo okupováno Československo. K vlastní zprávě. Již jsem tady říkal, že se ohrazuji a nesouhlasím s tím, aby byla nazvána jako závěrečná. Jenom tady krátce, shrnutí hned začíná: Policie zajistila bezpečný průběh návštěvy čínských vrcholných představitelů standardními prostředky. Jediný, kdo zřejmě se bezpečně necítil nebo nemusel cítit, byli občané České republiky, kteří mají jiný názor než prezident Zeman, čínští vítači a čínský prezident. Pak se tady mluví o instruktáži. Letmý pohled do té zprávy na mě dělá dojem, že někdo nařizuje, a nakonec mohou být potrestáni policisté, kteří plnili příkazy, které byly na konkrétních místech. A co se týká vlastní záležitosti Hradčanské náměstí. Od roku 1995 do roku 2006, respektive bez obnovy Obecního domu od roku 1997 v provozu do 15. září 2006 jsem dělal ředitele této instituce. Konala se tam řada velmi citlivých, bezpečnostně rizikových akcí. Vždy dopředu bylo vše pečlivě naplánováno, neexistovalo, aby někdo ad hoc na poslední chvíli měnil perimetr bezpečnostní, vždy ti, co to připravovali, byli plně profesionální, vždycky všechno proběhlo ke spokojenosti. Občané byli dopředu informováni o záborech, o všech opatřeních. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Laudátovi. Dobré odpoledne, vážené paní a pánové. Nyní vystupuje pan ministr vnitra Milan Chovanec, také s přednostním právem. Připraví se kolega Kalousek. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych okomentoval nejenom tu zprávu, ale i debatu, která zatím proběhla. Já jsem před dvěma lety, když jsem se stal ministrem vnitra České republiky, našel Policii České republiky ve stavu, který byl podstatně horší, než je teď. Našel jsem ji ve stavu, kdy tam byli dva policejní prezidenti, z čehož jeden tam byl podle následujících rozhodnutí soudu nezákonně. Ten samý policejní prezident se teď stal politikem a velmi pečlivě si čtu jeho vyjádření, kdy kope do týmu, za který sám předtím kopal. Já nebudu obětovat jednoho jediného člověka bez toho, aby byl vinen. Já ty lidi prostě a jednoduše budu bránit. Ta policie je živý organismus, ta policie se skládá z lidí, kteří mají rodiny, kteří mají děti, kteří mají rodiče, a když si o sobě přečtou v nejmenovaném týdeníku, že oni jsou původci zásahu na FAMU, jenom proto, že se novinář splete a splete si Ochrannou službu ústavních činitelů s Ochrannou službou prezidenta, tak tomu dotyčnému veliteli připravujeme nelehké chvilky. Já s těmi lidmi mluvím. A ta policie také potřebuje určité psychoklima, aby tomu státu sloužila. Bylo to několik tisíc policistů, kteří byli postupně nasazováni, tisíc policistů denně řešilo návštěvu prezidenta Čínské lidové republiky, který na návštěvě České republiky byl poprvé v historii. Bylo tady hovořeno o tom, že firmám vznikly škody. Mě to mrzí. Také jsem před léty podnikal a chápu, že ty krátkodobé ztráty pro ty firmy a podnikatele jsou bolestné. Na druhou stranu tahle země pravděpodobně získá investice v řádu stovek miliard korun. Já si myslím, že ta cena za to získat ekonomickou prosperitu, pracovní místa pro lidi prostě špatná není. Nic takového se neprokázalo. Když se podíváte na instruktáž, kterou všichni policisté měli, tak je tam napsaný pravý opak. A my jsme byli svědky určitého mediálního přetlačování, tak jak je to zvykem poslední dobou, kdy hned po těch zásazích tam byly prezentovány určité pozice. Je to daň demokracii a mediokracii, to je v pořádku, to je svět, ve kterém dnes žijeme. O tom přeci je demokracie. Demokracie není o tom se ukřičet. A my jsme se pokusili ten svůj pohled, který je opřen i o ta svědectví, shrnout do této zprávy. Ten problém, který tady je, se bude vyvíjet. Je několik podání na Generální inspekci bezpečnostních sborů, ta se musí došetřit. Ale mé nástroje k tomu ty věci šetřit svou vlastní inspekcí jsou nulové. Mám interní audit, mohu šetřit ekonomiku, nakládání s finančními prostředky v policii a to bezesporu také inspekce nebo tedy audit ministra vnitra činí. Byly tady zmiňovány návštěvy jiných politiků, prezidentů, papeže a dalších. Já si dovolím připomenout, že jsme trošku v jiné situaci. Jsme ve světě, kdy terorismus a ohrožení terorismem je daleko naléhavější, než byl za dob těch návštěv, o kterých hovoříte. Já už nechci zažívat to, aby někdo ze srandy pistolí na kuličky střílel po prezidentovi České republiky. Ten svět je diametrálně, ale diametrálně odlišný z mého pohledu. Kdo rozhodl o uzavření Hradčanského náměstí, to tady ve svém vystoupení řekla paní poslankyně Černochová. A já se jí snad ani nechci ptát, vaším prostřednictvím, pane předsedající, ale její vyjádření: my z Prahy to víme nejlíp, vy jste z Plzně, paní primátorka je ze Slovenska...
Já jsem si to sama několikrát zažila. Rašínovo nábřeží, které patří na Prahu 2, Myslíkova ulice, která patří na Prahu 2, tak tam byly policejní zátarasy a nikdo z obyvatel této části ani z radnice žádnou informaci o těchto uzavírkách nedostal. To je moje otázka na vás. Chtěla bych znát podrobné informace o ulicích, tak jako to bylo v minulosti. Chci se vás zeptat, vy jste tu zprávu opravdu četl? Jak jste mohl poslat něco, co skutečně i sám vy myslím už dneska víte, že bylo jinak, než popisují vaši úředníci? Pak následoval CzechTek, kdy zase na základě politického zadání to dopadlo takto zvláštním fiaskem, na jehož konci bohužel nebyla rezignace tehdejšího ministra vnitra. Skutečně právo shromažďovací je něco, za co jsme dlouhé roky bojovali, a myslím si, že je v zájmu nás všech, abychom si toto základní právo nenechali sebrat. Nepřijde vám to nebezpečné? Kolegyně, kolegové, teď jste vy v pozici, ale v příštím volebním období můžete být v opozici a může se vám stát, že bude chtít někdo potlačovat i tato vaše práva.
Zachování pracovních návyků u lidí, kteří nemohou dlouhodobě najít práci a přitom jsou způsobilí pracovat, považuji za zcela zásadní moment. Když tito lidé nebudou aktivní, budou na sebe nabalovat další sociální a v mnoha případech i zdravotní problémy. Pojďme ale prosím předkládanou novelu zákona schválit v takové verzi, která nebude nahrávat lidem vypočítavým, myslím tím ve verzi bez zbytečného množství kliček a výjimek. Například proplácení nákladů spojených s hledáním práce považuji za nereálný a administrativně velice náročný návrh. Nedokážu si představit, jak by docházelo k ověřování každého takto předloženého výdaje, že byl vynaložen skutečně za účelem hledání práce. Navíc si myslím, že to do oblasti hmotné nouze vůbec nepatří, protože se tu nebavíme o zprostředkování zaměstnání jako takového, nýbrž o zajištění základních životních potřeb. Proto také předložím pozměňovací návrh, který tento bod v návrhu zcela zruší. Naopak považuji za důležité, aby dostávali příspěvek na pořízení ochranných prostředků a pracovních pomůcek organizátoři veřejné služby, tedy přímo obce. Na závěr bych se chtěla vyjádřit ještě k příspěvku na živobytí, který bývá dle mých poznatků z praxe často zneužíván. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vypusťme do světa jednoduchou a srozumitelnou novelu založenou na osvědčených zkušenostech. Pomozme dostát tomu, aby se v České republice vyplatilo pracovat, nikoli pobírat sociální dávky.
Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně paní zpravodajky.
Já bych se chtěla přihlásit ke svým třem pozměňovacím návrhům.
Děkuji paní poslankyni Pastuchové. Další řádně přihlášenou do podrobné rozpravy je paní poslankyně Zuzana Kailová.
Tak určitě jste pochopili ironii pana senátora, když nám děkoval, že po dvou letech. Omlouvám se, paní poslankyně Pastuchová to byla. Posledních pár slov. I tak bude celková doba projednání v Poslanecké sněmovně asi 26 měsíců.
On ten můj pozměňovací návrh je velice krátký a stručný a je zahrnut do celkového pozměňovacího návrhu nebo do usnesení výboru, nicméně já ho přesto načtu. Smyslem je pokud možno využít vzdělání, profesní praxi a zkušenosti těch osob. V neposlední řadě jde také o zachování určitého profesního společenského statusu těch, kteří se veřejné služby zúčastní nebo kteří ji vykonávají.
Děkuji panu poslanci Soukupovi. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, jestli se hlásí někdo další. Není tomu tak, končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele.
Druhá věc. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu senátorovi. Paní zpravodajka nemá zájem o závěrečné slovo. Budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů. Kdo je proti?
Ten zákon neříká, že někdo musí ukončit prodej sudového vína. A pokud se všichni, co dneska prodávají víno, rozhodnou ty podmínky splnit, pak je splní. Pak se nemusíme bavit o tom, že někdo bude omezen na tom, aby prodával sudové víno. Je to jenom na tom, aby se ten, kdo to prodejní místo má, rozhodl, v jakém režimu chce dál s prodejem vína pokračovat. Beru to na sebe, berte moji omluvu, prosím pěkně, a budu rád, když věcně o tom budeme diskutovat a případně tuto novelu podporovat.
Závěrečné slovo zpravodaje.
Paní a pánové, já se omezím teď už na velmi stručné konstatování. Přinese jim to jistotu, že jsou označeni jako poctiví dovozci, poctiví výrobci, a jejich zboží si každý rád koupí. Padl tady - a to musím konstatovat jako zpravodaj - návrh na vrácení návrhu předkladateli k přepracování. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu zpravodaji a budeme postupovat podle návrhů, které padly v rozpravě. Já vás ale nejdřív odhlásím, přivolám případně kolegy z předsálí. Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Můžeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Není tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Odůvodnění je prosté.
Děkuji, pane poslanče. Kdo dál v rozpravě? Nikdo. Děkuji panu poslanci Votavovi. Budeme tedy pokračovat v přerušených prvních čteních návrhů zákonů. Máme před sebou bod číslo Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali 20. dubna letošního roku, kdy jsme přerušili v obecné rozpravě. V tom případě přednostní právo pana poslance Františka Laudáta bude až v pořadí druhé.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi.
Já se domnívám, že další etapa rozvoje vinařství v České republice, a všichni vinaři to podporují, je zvýšit kvalitu. Má velkou podporu Svazu vinařů České republiky.
Děkuji panu poslanci Petrů. Ještě přečtu došlé omluvy. Pan ministr Chovanec se omlouvá od 11 hodin do konce jednacího dne a pan poslanec Skalický mezi 13. a 14. hodinou.
Jsem přesvědčen, že je to ve prospěch poctivých vinařů, je to ve prospěch poctivých prodejců. A souhlasím s tím, co řekl pan poslanec Petrů chvíli přede mnou. Tohle je důležitá norma, která zlepší podmínky, a spotřebitel bude mít větší jistotu, když půjde nakupovat víno například do vinotéky. Byl bych také pro to, abychom ten návrh schválili i se zkušeností a reflexí toho, co jsme zažívali v oblasti lihovin. My někdy reagujeme příliš pozdě. Pančování vína je problém. Měli bychom na něj reagovat, měli bychom tenhle negativní jev maximálně omezit. A úplně poslední věc na závěr. Jak se zvyšovala efektivita zemědělství, tak odcházeli lidé ze zemědělských firem, snižovala se zaměstnanost na venkově. A dneska vinohradnictví, vinařství je jedna z mála možností, jak nová pracovní místa vytvářet, jak pracovní místa ve venkovských oblastech udržet. To si myslím, že je také důvod, proč bychom tento zákon měli jako parlament jednoznačně podpořit.